Tady je usnesení číslo 642 z února loňského roku, ve kterém je zavázána vláda tím, že bude průběžně informovat Sněmovnu o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou. To, že je to vaše povinnost, že to neděláte, že to je vykřičeno opozicí, a ještě to zamítnete, tak pak opravdu nekřičte do médií, jakým způsobem bojujete proti migraci, protože to není pravda.
Byla dohoda, že v úterý je opoziční okénko. O co jde? Já v tom problém nevidím. To je potom jiná věc.
Nyní pan poslanec Michal Kučera, pokud trvá na své přihlášce. Ano, je tomu tak.
Já vítám ujištění předsedy Sněmovny, že dohody z grémia platí a že ono poslanecké okénko bude zařazeno. Tam zaznělo to ono jasné a rázné možná.
Děkuji.
Vážení kolegové, já jsem skutečně v tom nejlepším domnění se snažil jednat se všemi kluby. Vědí to i kolegové z opozice, že se často toho zastávám. I proto jsem nestanovil přesně ten čas. Souhlasím samozřejmě s tím, aby proběhlo opoziční okénko.
A vy tím, kam to zařazujete, jasně deklarujete, že to pro vás priorita není. Pokud by to byla priorita, dneska jste neměli žádný pevně zařazený bod kromě vratky ze Senátu. Když jsme navrhovali ve čtvrtek po písemných interpelacích, kde jsou smlouvy, tak jste byli proti. No to je velmi důležité, aby čeští daňoví poplatníci platili dluhy jiných - aspoň pro vládní většinu. Anebo vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy 1 a přílohy 2 Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.
Vidíte, vidíte, kolegyně a kolegové, jak nás vždycky doběhne nějaké opatření, kterým si tady účelově něco upravíme, aby nám to šlo líp. Já bych chtěl vážně poprosit: přestaňme už ze Sněmovny dělat větší holubník, než je zapotřebí. Tak jak dostanou to číslo, tak to bude to pořadí. A pokud přijde nějaká doopravdy závažná tematika, o které ne pouze vládní většina, ale například třípětinová většina je přesvědčena, že je třeba ji projednat přednostně, tak právě ta třípětinová většina může rozhodnout o tom, že ten bod se předřadí. A dobrá vláda by se velmi pečlivě měla opozičních myšlenek, námětů a návrhů držet a vytěžit z nich to nejlepší, protože nic špatného, věřte, v tom není. Takže pojďme se bavit o takové změně jednacího řádu, která nebude omezovat demokratická práva a zavede konečně pořádek do toho, že se tisky budou projednávat v pořadí tak, jak byly do Sněmovny dopraveny.
Děkuji za slovo. Já si pana předsedy Stanjury vážím z mnoha důvodů, ale teď před chvílí mě velmi zamrzel. To není jenom koaliční program.
Takže ještě naposledy dnes. Děkuji.
Pane předsedající, děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Náš společný pozměňovací návrh dále reaguje na legislativní vývoj a nutné legislativně technické změny, které se bohužel dříve neuskutečnily. Dále se doplňují ustanovení, kterými se srovnávají podmínky zastupitelů obcí a zastupitelů hlavního města Prahy a jejich městských částí tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly při označování částí hlavního města Prahy. Upravuje se formulace, která srovnává tyto podmínky. Sjednocuje se postavení tajemníků obcí a městských částí ve vztahu k zaměstnancům úřadu. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Vložil jsem ho do systému, ale zatím nemám odezvu o vložení, čili nemůžu se odkázat na toto číslo. Významným autonomním prvkem kontroly je proto existence kontrolního a finančního výboru, který je zřízen samotnou obcí a má sloužit jako první složka vnitřního přezkumu v dané obci. Dále je třeba říct, že kontrola je svou definicí zaměřena nejen na dodržování zákonnosti při hospodaření, ale rovněž nad hospodárností a efektivností jako takovou. Stávající zákon ovšem v kontrole vidí spíše onu dozorčí složku, která je omezena pouze na dozor nad dodržením zákonnosti, a v menší míře je již respektován aspekt nutnosti kontroly hospodárnosti. Navržená změna by proto měla přispět k vyvážení obou aspektů a jejím cílem je posílení pravomoci v oblasti kontroly nad hospodárností. Já se tedy k němu hlásím.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Vondráček.
Já navážu na své vystoupení v obecné rozpravě a už jen krátce přečtu odůvodnění, jak je vyžadováno. Navrhovaný text novelizace neobsahuje text, který je součástí platné úpravy spočívající v tom, že členy výboru pro národnostní menšiny jsou i osoby delegované spolkem zastupujícím zájmy národnostní menšiny.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Připraví se pan kolega Jiří Petrů, který je zpravodajem posledního výboru. Prosím, pane zpravodaji. Pan ministr Marian Jurečka se od 18.30 omlouvá z resortních důvodů. To jsou došlé omluvy. Budeme pokračovat obecnou rozpravou, kterou otevírám.
Je poměrně jednoduchý. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím a přednesu důvodovou zprávu.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec v rozpravě. Připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Možná bych připomenul spíš některá rizika, která budou souviset s přijetím tohoto návrhu zákona. A neříkám to z toho důvodu, že by byla tady obava z nějaké další kontroly. Dobrá kontrola má pozitivní výsledky. To se bohužel nestalo. Tam to vidím jako samozřejmě správný přístup. Kafe měli taky své. Takže byli tam dlouho a efektivita jejich zkoumání byla velmi nízká.
Omlouvám se, ale přečetl jsem to z podkladů, které jsem obdržel. A bylo by to tedy dnes jako první bod, protože žádné pevné body nemáme. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly. Zeptám se, zda tomu tak je, nebo zda někdo má pocit, že o jeho návrhu nebylo hlasováno. Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu jako celku. Pan předseda Mihola. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvy. Budeme pokračovat v jednání. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Emilii Třískové a panu senátorovi Liboru Michálkovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty a o možnosti vystoupit rozhodneme hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, projednávaný návrh novely zákona o majetku státu byl do Poslanecké sněmovny vrácen s pozměňovacími návrhy Senátu. Zamezují také dílčí kolizi s již schváleným návrhem doprovodného zákona k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Současně ale dílčím způsobem navazují na změny navržené již Poslaneckou sněmovnou, při kterých se do návrhu doplňují některé dílčí výluky z navrženého režimu soustřeďování nepotřebného nemovitého majetku státu v rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde o to, zda se v těchto termínech nedohodnou organizační složky státu nebo státní organizace o příslušnosti hospodařit se stavbou nebo pozemkem. Zde se jedná o změnu účinnosti zákona. Ministerstvo financí vyjádřilo k těmto pozměňovacím návrhům souhlasné stanovisko a já jako zpravodaj tohoto zákona podporuji přijetí tohoto tisku ve znění pozměňovacích návrhů, jak nám je předložil Senát. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Libor Michálek. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Je to de facto posun lhůty účinnosti zákona, aby byl dostatek času na dohodu mezi jednotlivými organizačními složkami státu, než nastoupí režim předjímaný přechodnými ustanoveními. Jsou tam i některé dílčí změny, které vlastně vyplynuly z diskusí právě s Ministerstvem financí a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaje? V tom případě budeme hlasovat.
To jsou všechno peníze, které bychom mohli ušetřit a použít někde jinde. Tak to prostě není. A skončí to tak, že budeme mít fakt jednu státní banku, ne československou, ale českou, a budeme tam mít povinně účty úplně všichni. To online propojíme se všemi kartami, se všemi platbami a budeme o těch občanech vědět úplně všechno. Vždyť to děláme pro lidi.
Děkuji panu předsedovi. Nyní pan místopředseda pan poslanec Michal Kučera s přednostním právem.
A myslím, že tohle mu splývá, protože... jako ostatně mnoho dalších věcí. Možná že mířil do svých řad.
Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně. Pan ministr financí tady v podstatě řeší problém, na který vy asi nejste zvyklí. Pan ministr financí odpovídá za peníze daňových poplatníků. O čem tady diskutujeme?
Děkuji panu poslanci Chalupovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.
Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vladislav Vilímec. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Rostislav Vyzula.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne.
Já jenom k těm službám, které se nabízejí. Tak nevím, jestli někdo z vás má zkušenost, když váš poslanecký klub chce něco zaplatit hotově a potřebuje si vybrat v bance peníze, jak je to komplikované, když je to u České národní banky. Já bych možná stál o odpověď, kolik má Česká národní banka poboček, kam můžete přijít na přepážku a vybrat si peníze. Ten komfort je mnohem nižší. A skutečně chceme budovat konkurenci komerčních bank v podobě České národní banky? Potřebujeme to fakt jednou za uherský rok a je tady sedm klubů. A kolik je zdravotních pojišťoven? Kolik mají poboček ve všech okresních městech? Podle mě nejsou ani ve všech krajských městech. A vy úplně klidně říkáte, že se žádný komfort nesníží, že je to výborné.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr financí Andrej Babiš.
Takže ji vznáším.
Děkuji, já jsem věděl, že jde o procedurální návrh, protože mě kolega Koníček informoval.
Například podle zákona o politických stranách a hnutích je ústředním orgánem státní správy, který potvrzuje, že příslušná strana není svými zásadami a stanovami v rozporu s naším demokratickým zřízením, Ministerstvo vnitra, takže když naši nebo vaši politickou stranu, pane kolego Okamuro, zaregistruje, tak vládní autorita říká: Ano, není to v rozporu. Podle zákona o církvích a náboženských společnostech je tímto ústředním orgánem státní správy Ministerstvo kultury, takže když Ministerstvo kultury takovou církev nebo náboženské hnutí zaregistruje, tak vládní autorita říká: Ano, není to v rozporu. Od toho tady není Nejvyšší státní zastupitelství. To znamená, pokud byste se chtěl někam obrátit, obraťte se na Ministerstvo kultury, ale je naprostý nesmysl, aby o tom hlasovala Sněmovna.
Děkuji.
Já budu hlasovat proti té námitce, protože si myslím, že klíčové je pro jednání, zda uplynula lhůta. Já ten spor tady vedu s legislativou celých pět let, kdy legislativa tvrdí, že to nemůžeme zařadit, a když se ptám: A třetí čtení se zařadit mohou, když není lhůta? No ta se mohou. Tak já tam tu logiku nevidím. Jinak uděláme co? Já si myslím, že to zařazovat můžeme, ale nemůžeme to projednávat, dokud ta lhůta neskončí.
Nyní tedy námitka proti postupu předsedajícího. Nejdříve návrh z politického grémia. Z přítomných 176 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 176 poslanců pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nebo na čtvrtek. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 39. schůze dne 7. ledna letošního roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 8. ledna. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně.
Prosím nyní paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a složila Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Vás, dámy a pánové, chci požádat, abyste povstali. Text slibu zní takto: Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkuji. I já bych rád mezi námi uvítal paní poslankyni Miloslavu Rutovou. Z přítomných 150 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k omluvám, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Dále, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes i po 19. hodině. Nyní budeme pokračovat v návrzích, které předkládají jednotliví poslanci.
Dobrý den. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěl bych za poslanecký klub Úsvit navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny z 25. schůze 12. února 2015 bod s názvem Informace vlády České republiky o migrační situaci a problémech této záležitosti. Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení v únoru loňského roku a poslední projednávání bodu s touto tematikou - neříkám ani přímo bodu na základě tohoto usnesení - v Poslanecké sněmovně bylo, tuším, v září nebo v říjnu loňského roku.
K tisku byly předloženy celkem tři pozměňující návrhy, a to podaný mnou, podaný poslancem Fiedlerem a podaný poslancem Vondráčkem. Přijal také usnesení z 20. října, kterým doporučil Poslanecké sněmovně způsob hlasování.
Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Kolovratníka a po něm pan poslanec Vondráček.
Musím se malinko omluvit, byl podán do systému téměř na poslední chvíli, během dnešního dne, nebylo to záměrné překvapení, bylo to trochu z důvodu nemoci a toho mála času, který máme všichni. Jenom v kostce k obsahu tohoto pozměňovacího návrhu. Vím, že některé obce to ještě nemají, ale myslím si, že by to technicky a administrativně nemělo být příliš náročné. Několika z vás, kteří jsou také zastupiteli nebo starosty obcí napříč politickým spektrem, jsem se během dneška ptal na tento nápad a zatím jsem se nesetkal s žádnou kritikou. Týká se to obecních i krajských zastupitelstev. To je takhle v kostce všechno, děkuji za vaši pozornost.
Hezké dobré odpoledne.